Když jsem říkal Sobotkovi, že ta letecká záchranka smrdí, tak mi na vládě řekl, vy máte Kapsch. Ne, my nekrademe. Proto já nemám koaliční potenciál. Pan Nacher se směje. Takže musíte se snažit. Zatím vám berou jenom slovo, ale na mě už jsou zákony. Takže ta nová totalita.
Začněte se vymlouvat... Vyzývám vás, začněte konečně této zemi vládnout, starejte se o lidi, o firmy, protože to je vaše politická zodpovědnost!
Já vám děkuji.
To je první konkrétní poznámka. Druhá, a tu se nemohu odpustit. My jsme tady třetí den a třetí den tady chybí ministr pro legislativu. Už třetí den! Takže já bych chtěl znovu vyzvat, aby tady byl ministr pro legislativu, protože my se neustále dokola ptáme a neslyšíme odpovědi kromě jedné věty, kterou už tady svého času řekl Jakub Michálek.
Já musím vystoupit. Co jsme v oblasti penzijní reformy od této dámy a od hnutí ANO zaznamenali? Za deset let jste nedokázali vůbec nic! Ani "ň" v tomto tématu jste nedokázali! A vy s vážnou tváří tady po roce této vlády vyzýváte, kde je penzijní reforma?
Je zde řada faktických poznámek.
Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla navázat na mého kolegu Patrika Nachera ohledně nepřítomnosti, neustálé nepřítomnosti pana ministra pro legislativu. Pan předsedající a místopředseda Sněmovny tady jasně řekl, že v tuto chvíli se zabýváme posouzením podmínek pro jednání ve zkráceném jednání. A já si v tuto chvíli dovolím vyzvat vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj, protože ten ministr spadá prakticky do jejich politického spektra, je za Českou pirátskou stranu, jestli by nám mohl přijít sdělit, z jakého důvodu se dnes nezúčastní jednání této Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Já jsem tuto schůzi nesvolala. Já jsem nechtěla mimořádnou schůzi k důchodovému pojištění. Já jsem chtěla, aby senioři dostali, na co mají ze zákona nárok. Vy jste si tu schůzi svolali. Vy jste ji požadovali. Vy jste si schválili, že to bude ve stavu legislativní nouze, tak nám prosím pojďte v tuto chvíli říct, proč na tomto jednání není přítomen ministr pro legislativu!
Další faktickou poznámku má pan poslanec Patrik Nacher, potom paní poslankyně Alena Schillerová.
Já bych chtěl reagovat na svého ctěného kolegu Honzu Skopečka. On tady prodloužil volební období. To je váš koaliční partner. Tak říkejte pravdu tak, jak je. Čtyři roky, osm let. To je reakce jedna. Jestli překročilo u někoho to vystoupení přes 10 minut, tak jsou to poslanci s přednostním právem. Zatím z řadových poslanců, kteří vystoupili, drtivá většina to měla pod těch 10 minut. Takže to omezení, tomu já opravdu nerozumím.
Vypracovali tu analýzu.
A pane Bartoši, prosím vás, nechte na mně, co já se domnívám, jak si říkám a co si říkám. Proboha chcete už omezit i vystupování poslanců? To, že nás omezujete v našich vyjádřeních, za chvilku zkrátíte i faktické?
Další vystoupí paní poslankyně Hanzlíková s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Peštová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám za hlas. Já bych ráda zareagovala na to, co tady říkal pan místopředseda Skopeček, co se týkalo toho, že za osm let vlastně v oblasti sociální politiky se nic neudělalo. To samé se týkalo příspěvků pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Platy lidí v sociální oblasti - nízké. Čtyři roky poté, co jsem nastoupila na ministerstvo, jsme všechny tyhle věci upravovali, zvedali a zvedaly se také další čtyři roky. Tak jen abychom úplně nezapomínali, protože tohle všechno je dohledatelné.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na pana ministra Bartoše. Vy jste tady řekl, že pan ministr Šalomoun má Legislativní radu vlády. Takže není pravda, že by nemohl sedět tady. Může sedět tady, protože tam jsou fundovaní lidé, kteří tu Legislativní radu vlády uřídí. Takže oni sami vyslovili velké pochybnosti o tom, co v současné době děláte. Tyto kapacity, které v současné době sedí v té Legislativní radě vlády. Prosím vás, nechte už toho pana Babiše být.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kukla, zatím poslední faktická poznámka.
Kolegyně, kolegové, já jsem původně nechtěl reagoval, ale tato debata mě k tomu donutila. Jenom aby tady nezapadlo, proč vlastně tady třetí den sedíme. Je tady 108 poslanců, kteří chtějí sebrat skoro třem milionům lidí jejich nároky na valorizaci důchodů. Ti lidi berou násobky méně, možná desetinásobky méně než vy tady sedíte. Vy říkáte, že chcete lidem pomáhat. A podívejme se, co jsme tady za ten rok udělali nebo s čím jste nás přehlasovali. Zrušili jste EET, zavedli jste neomezený počet politických náměstků, navýšili jste si počet ministrů, zastropovali jste energie, které vůbec lidem nepomáhají, přidali jste si sami sobě tím, že jste zablokovali náš návrh na zmrazení platů. No a co dál říkáte? Říkáte, že zrušíte příspěvek na stavební spoření, navýšíte odvody živnostníkům, že jste udělali Deštník proti drahotě, který lidem pomáhá. No a výsledek je takový: Máme tady vysokou inflaci, vám se plní státní kasa a lidi to odnáší. Já vám dám takovou politickou radu. Přestaňte páchat politickou sebevraždu tím, že nikoho nepotěšíte a všechny naštvete.
Děkuji za slovo, pane předsedající. No, já bych ten vláček trošku vrátil zpátky na koleje. Ten bod se jmenuje Posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání a myslím si, že ta diskuse se má vést k tomu, proč nejsou naplněny tyto podmínky, či jsou naplněny tyto podmínky. A já vás mám většinou rád a nebudu se snižovat na nějakou úroveň osobních napadání, nemá to žádný smysl. Takže poprosím všechny o mírné zklidnění vystupování k bodům, protože co jsem si všiml i těch faktických poznámek, tak byly více v osobní rovině než v rovině věcné.
Pokud vznikne taková sociální událost, jsou zde nástroje, které určitým způsobem zaručují alespoň minimální zabezpečení. Součástí veřejného práva je také právo sociálního zabezpečení. Princip přiměřenosti. Výše dávek by měla být přiměřená sociálním potřebám a individuálnímu přičinění jednotlivých osob. Princip sociální solidarity. Pracující občané tvoří zdroje, ze kterých jsou používány dávky pro lidi, kteří se na tomto finančně nepodílí. Solidarita musí být mezi bohatými a chudými, starými a mladými, zdravými a nemocnými a podobně. Tato zásada znamená státem zaručené poskytování dávek. Všem občanům musí být poskytnuta záruka právního nároku na dávky. Účast občanů na systému sociálního zabezpečení při řešení vlastních sociálních událostí a odpovědnost za úroveň svých životních podmínek. Obsahem sociálního zabezpečení je řešení tohoto náročného úkolu. Úroveň a formu řešení sociálních problémů ve společnosti stanovuje ekonomická možnost a ekonomická nutnost řešení těchto problémů. Dalšími faktory jsou například demografická struktura obyvatelstva, morální a etické názory a především zájem občanů na řešení jejich potřeb, tedy celková shoda v dané společnosti. Evropská unie používá právo komunitární. Jde tedy o efektivní koordinaci a sbližování - přizpůsobení systémů sociálního zabezpečení členských států EU. Důležitý z hlediska práva EU je Evropský zákoník sociálního zabezpečení, který byl přijatý roku 1964 Radou Evropy a je označován jako evropský sociální kodex. Na žádost důchodce je důchod vyplácen do toho členského státu EU, který si určí. Samotný vznik nároku na tento důchod u osob, které přestaly pracovat v jedné a pokračovaly v činnosti v jiné zemi, se uplatňuje zásada, že v každé zemi, kde byla taková osoba pojištěna, jsou její záznamy o pojištění uchovávány až do dosažení důchodového věku. Zaplacené pojistné není osobě při skončení pojištění vyplaceno ani se nepřevádí do jiné země. Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu "potvrzení o žití oprávněného". Tento tiskopis musí být podepsán poživatelem důchodu vlastnoručně a tento podpis musí být úředně ověřen úřadem, který je k tomu zmocněn podle předpisů státu, v němž důchodce bydlí. Česká správa sociálního zabezpečení do zahraniční vyplácí všechny druhy důchodů.
Vy jste to tak zkomplikovali, vy, pravicová strana, hlavně ODS. Zjednodušovat. Tak jste zkomplikovali úžasný institut paušální daně, že se vám do něho po té novele přihlásilo 35 000 živnostníků. Pecka! My jsme prosadili nejjednodušší institut pro živnostníky. Prosadila jsem ještě jako ministryně financí, dosáhla jsem toho, že jsme získali výjimku pro posunutí povinného plátcovství DPH na 2 miliony. Děkuju, že to Ministerstvo financí dotáhlo, zvedli jsme pro to logicky ruku. Kompenzovali jsme živnostníkům. Neřekl premiér vaší vlády - ne, to neuděláme. Takže pokud neřešíte příjmovou stránku a děláte procyklickou politiku, nemůžete se divit, že vám budou v budoucnu chybět peníze. Proč už jsme tady neměli schválený od 1. ledna 2023 zákon o zvýšení daní ze závislosti? Tabákové výrobky včetně zahřívaného tabáku. Tvrdý alkohol. Ale my jsme se taky zavázali, že budeme bojovat se závislostmi. A tohle je jedna z cest. Přijďte s tím. Doporučuje vám to i NERV. Tady byste to mohli mít rychle. Vy nesete plnou zodpovědnost za současnou situaci, která pro Českou republiku skončí blamáží. Prostě chtěli jste mít hezčí číslo deficitu, baťovské a marketingové schodky. A teď dokonce slyším, že byste ani novelu rozpočtu nepotřebovali. Že to najdete. Já nevolám po prohloubení schodku. Jestli to tam najdete, tím lépe. A už to prosím neopakujte. Ministr financí vaší vlády přiznal, že ty peníze i v případě, že tento návrh neprojde, v rozpočtu najde. Znovu opakuji, máme třetí nejvyšší inflaci ze všech zemí Evropské unie. Takže my jsme ve výšce inflace byli po celý rok premianty v rámci měření Eurostatu. Okamžitě přistupte k opatřením, opakovaně vás vyzýváme, která zásadním způsobem ovlivní růst cen. Navíc to způsobuje další administrativní náklady. Pořád se to řeší, pořád mám x různých příběhů. Ale sociální dávky nemohou být řešením pro většinu populace. Ona říká o sobě, že je pravicová. Tak to je její cíl - zvýšit počet lidí na sociálních dávkách. Vy máte nastartovat ekonomiku! Vy máte nastartovat investice! Máte pomoci firmám, které dávají práci lidem! To je váš úkol, starat se o zaměstnanost. Zaplať pánbůh, ještě že vám po nás, po té naší vládě, na kterou si tak stěžujete, zbyla ta nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii díky našim opatřením, že jsme ji udrželi. To je váš úkol. Navíc má Česká republika největší propad reálných mezd ze zemí OECD, což je opětovně výsledkem vaší zcela nesmyslné politiky. Na tomto místě mohu připomenout, jak jste zvyšovali minimální a zaručenou mzdu. Ten chaos na poslední chvíli. Žádná logika v tom není, je to taková ta chytrá horákyně, ani obutá, ani bosá. Tak mějte tu odvahu, pane ministře Jurečko, a řešte těch osm stupňů zaručených mezd. Tak vy jste to vyřešil tak, že jste dal první a osmý stupeň. Za další. V případě, že chcete zasahovat do valorizace důchodů, chcete měnit valorizační schéma, umožněte standardní legislativní proces s tím, aby se i případná změna valorizace týkala až případné budoucí valorizace a nepůsobila zpětně. Opakovaně říkám, přizvěte nás k tomuto jednání.
Nechápu, proč ten váš engéš stále mluví, od rána do večera mluví o mobilizaci, stále o válce. Ale o tom nechci dneska mluvit. Jenom ti, kteří berou 8 000, dostanou plus 36 korun, ostudných 36 korun. A pan premiér samozřejmě nereaguje. Mohl být on, který to spojí, tyhle dva světy, které tady někdo rozděluje, ale my to nejsme, a mohl udělat to gesto. Ale i ta další léta. Vždyť vy máte stovky miliard. Podívejte se na ty veřejné rozpočty, podívejte se na ty makropredikce. A je to samozřejmě nesmysl. Takže zítra nás zaříznou, Senát, který má hlídat ústavnost, ten to také převálcuje, to dostanou příkazem, a potom budeme čekat na pana prezidenta. Nechápu, proč pětikoalice nechce být slavná. Všem byste pomohli. Všichni, kteří vyrábějí a používají elektřinu. Takže je to jenom o elektřině, která vyřeší vše, srazí inflaci, ale z neznámých důvodů zkrátka vláda to nechce. On to může zachránit. A já ho znovu vyzývám, aby to udělal. Ale s těmi médii to asi zase všichni vyhrajou tady. Takže uvidíme, jak to bude. Tak měl by se nad tím zamyslet, když je tedy nezávislý a je tady pro všechny lidi. Má historickou šanci, když ji pan premiér nevyužil. To mě strašně mrzí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, připomeňme si prosím, proč se vůbec důchody v České republice valorizují. Mimořádnou valorizací reagujeme na mimořádně vysoké zdražování, které z velké části jde i za politickými rozhodnutími současné vlády. Nejde rozhodně o zvyšování příjmů za účelem toho, aby se důchodcům zvyšovala životní úroveň. Jde o prosté dorovnání důchodů tak, aby si důchodci mohli dovolit základní životní potřeby. Rozumím snaze vlády o snižování schodku státního rozpočtu. Nižší schodek bychom si asi přáli všichni. Ve snaze o jeho dosažení ale nelze jít přes mrtvoly, což se z mého pohledu nyní děje. Vláda vše podřídila snižování schodku státního rozpočtu, místo aby řešila zásadní problémy našich občanů, nedostatek léků či zásadní zvyšování cen potravin i bydlení. Již od podzimu se v českých lékárnách potýkáme se základním nedostatkem některých základních léků. Nedostatek se tak rozšiřoval na další léčiva, mimo jiné antibiotika. Zatímco u některých léků je substituce možná, u řady antibiotik je to problém. Substituce jednoho antibiotika za druhé z důvodu výpadku totiž vede k tomu, že se více často používají širokospektrální antibiotika a zvyšuje se tak rezistence bakterií. Není mi jasné, proč se na tento problém vláda nezaměřuje přednostně, protože toto je skutečně otázka ochrany zdraví a životů našich pacientů. Pokud to vezmu v nadsázce, tak pokud už vláda nutně potřebuje něco schvalovat ve stavu legislativní nouze, měla by to být opatření k zajištění dostatku léků pro naše občany. Ne úspory v státním rozpočtu. Když vláda na lékovou krizi dostatečně nereagovala, rozhodli jsme se sami vytvořit platformu pro hledání řešení. Na kulatý stůl byli přizváni klíčoví stakeholdeři, kteří prakticky všichni také dorazili. Prakticky všichni, až na jednoho, zástupce Ministerstva zdravotnictví. Údajně na pokyn Ministerstva zdravotnictví nedorazila ani ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Kulatý stůl byl přitom opravdu efektivní a padaly na něm konstruktivní návrhy na řešení krize nedostatku léků. I to by mohla být cesta, jak předcházet výpadkům léků v českých lékárnách.
První kapitola je zakončena právem sociálního zabezpečení na mezinárodní úrovni, hlavně pak na úrovni EU, která má na náš právní řád značný vliv. Druhá část byla věnována důchodovému systému. Takže doufám, že teď konečně se dostanu správně k věci. Takže následně jsem tedy hovořil o problematice výpočtu výše důchodů. Ta je v současnosti velice složitá. Jedná se o pojmy jako důchodový věk a potřebná doba pojištění. Třetí část bakalářské práce obsahovala proces přiznání důchodu, nejdříve starobního, poté invalidního. Přiznání důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení.